To je na jedné straně.
Měsíční výdaje na dítě se podle jeho věku podle Asociace neúplných rodin pohybují od 4 200 do 13 700 korun, přičemž je běžné, že samoživitel nebo samoživitelka pokrývá dvě třetiny nákladů sama. Je pravda, že průměrné výživné neroste, náklady na děti ano. Takže aby se nepropadaly stále víc do chudoby, do dluhů a exekucí, a to zvlášť třeba na začátku školního roku, na prázdniny, na Vánoce, tak i z tohoto důvodu se tím chceme zabývat. Jenom připomínám, že z těch 400 tisíc povinných rodičů neplatí alimenty 130 tisíc, a to už je důvod se tím zabývat. Proto ten poslední ročník my doporučujeme, aby to bylo už v mateřské škole. Mateřská škola v tomto věku hraje klíčovou roli. To jsou všechno věci, které kolikrát vedou při tom, když se nerozvíjejí, k odkladu školní docházky.
Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou.
Vážená vládo, kolegové a kolegyně, žádám o pevné zařazení bodu 111, sněmovní tisk 721, a to dnes po pevně zařazených bodech. Je totiž v souladu s programovým prohlášením vlády. Navrhuje pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Tento návrh dle mínění poslanců a poslankyň z klubu Komunistické strany Čech a Moravy je skutečně nezbytný pro zabezpečení finanční stability systému zdravotnictví a umožňuje naplnit oprávněné požadavky na navýšení platů a mezd zdravotnických pracovníků. Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu.
Děkuji. Prosím k mikrofonu předsedu klubu TOP 09 pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Já jsem to navrhoval několikrát v minulosti. Chápu, že vzhledem k časovým problémům zasedání a důležitosti asi jiných bodů nebylo zařazeno. Svolali jsme na to téma s ODS mimořádnou schůzi a přiznám se, že se mě velmi dotklo chování pana ministra dopravy. Víceméně neřekl nic a odkázal se na to, že všechno sdělí až po schválení programu. A alternativně dneska po pevně zařazených bodech jako hlasování číslo dvě. První bod je vládní návrh. Takže tolik tyto dva návrhy.
Pane poslanče, já si chci jenom ověřit tu druhou variantu u nově zařazeného bodu. V tuto chvíli končím i druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji Dalším bodem programu je bod Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představila vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a dalších změnách souvisejících předpisů, také někdy nazývaný jako kariérní řád. Jedná se o kariérní řád učitelů, na který učitelská veřejnost dlouhou dobu čeká. Stejně tak naplňujeme doporučení OECD vůči Česká republice, která takovýto systém dlouhodobě postrádá. Hlavním principem novely zákona je zavést další možnosti profesního a specializačního rozvoje učitelů a učitelek a zajistit tak do budoucna nejenom vstup budoucích nových učitelů do této profese, ale také dostatečnou motivaci učitelů stávajících. Standard učitele má tři oblasti, a to oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Podle vládního návrhu bude každý začínající učitel zařazen do prvního kariérního stupně a bude muset povinně absolvovat dvouleté adaptační období. Jeho cílem je adaptace učitele na podmínky pedagogické praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě reálně v praxi ve školách. Na konci adaptačního období proběhne hodnocení, tzv. atestační řízení. Co se týká úspěšného absolvování atestačního řízení mezi samostatným učitelem a tzv. vynikajícím učitelem, tak tady se jedná už o dobrovolnou záležitost pro ty učitele a učitelky, kteří si zvolí tuto profesní cestu osvojení si vynikajících didaktických kompetencí v oboru či předmětu a budou také mít zájem tuto svou schopnost předávat ostatním kolegům a kolegyním jak ve škole, tak v rámci celého vzdělávacího systému. Závěrem bych chtěla říct, že proběhlo několik jednání týkajících se tedy nalezení shody napříč politickým spektrem. Takovýto harmonogram jsme připravili a postoupili kolegům v rámci školského výboru napříč jednotlivými politickými stranami. Chtěla bych zdůraznit, že tady máme dostatek času na důsledné projednání v Poslanecké sněmovně. Byla bych velmi ráda, kdybychom na tom našli politickou shodu napříč politickým spektrem.
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, paní ministryně tady představila zákon o kariérním řádu, je to zákon, kterým se mění zákon 563, zákon o pedagogických pracovnících. O tématu kariérního řádu se v této zemi mluví už strašně dlouho a existují různé návrhy. Ale to jsou výrazy nebo vyjádření lidí, kteří se s tou finální podobou toho kariérního řádu, tak jak ji připravilo současné Ministerstvo školství, neseznámili.
Také už tady bylo zmíněno, že je to otázka soukromoprávních problémů a legislativní kroky v tuto chvíli jsou obtížné. Nicméně já velmi vítám tuto iniciativu a rozhodně bych chtěl v této věci spojit síly, protože se jedná o významnou památku, která v tuto chvíli hyzdí tvář Prahy v této oblasti, a měli bychom se snažit s ní něco udělat. A já věřím, že máme možnost i ve spolupráci s magistrátem najít řešení, které by pomohlo.
Nejdříve budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já vás samozřejmě všechny nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Já jsem zagongoval, protože jsem kolegy požádal o to, aby jiné diskuse měly v předsálí, takže chviličku počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh také nebyl přijat. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 134, z přítomných 127 pro 122, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům.
Za prvé navrhuji, abychom tento návrh zákona přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tam to minimálně kvůli té dvoukolejnosti, o které jsme mluvili, patří.
Rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat podle schváleného pořadu schůze, je Z pověření vlády uvedený návrh předloží ministr obrany Martin Stropnický.
Její důsledky se už kladně promítají i při náborech personálu i při současné práci s vojáky.
Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid! Žádám vás, abyste nechali proběhnout v důstojném prostředí tento návrh zákona. Děkuji.
Součástí novely je také několik technických úprav, které vyplynuly z praxe, v oblasti výkonu a doby služby či řízení ve věcech služebního poměru. Tolik tedy ve vší stručnosti. Děkuji za pochopení.
Myslím si, že to je podstatný moment, který se bude do budoucna promítat v českém právním řádu.
Nevidím žádnou žádost. Táži se pana zpravodaje a paní navrhovatelky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není zájem. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v rozpravě. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počet se ustálil. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nevidím žádné návrhy. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Není tomu tak? Táži se, zda někdo další chce přikázat dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh se týká jediné problematiky, a to důchodového věku. V České republice za účinnosti platného zákona o důchodovém pojištění z roku 1995 došlo již k několika úpravám stanovení důchodového věku. A tento návrh navrhuje odstranit toto neomezené zvyšování důchodového věku a navrhuje stanovit nejvyšší důchodový věk ve věku 65 let.
Prosím.
Evropská sociální charta ustanovení o maximálním věku pro nárok na starobní důchod neobsahuje. Tolik snad jenom z mé strany vše.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych po vystoupení pana ministra obrany, který řekl v podstatě vše podstatné, vystoupil se svou zpravodajskou zprávou. Má zpravodajská zpráva proto může být velmi stručná. Novela také zahrnuje upřesnění procesního způsobu určení výše stabilizačního příspěvku. Jsem rád, že pan ministr obrany na základě připomínek nejen vojáků z povolání, ale i členů výboru pro obranu vypracoval předkládanou novelu a že zvolením varianty č. 2, což je předložení novely stávajícího právního předpisu do legislativního procesu, bude zajištěno rychlejší odstranění stávajících problematických ustanovení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Již při jejím projednávání jsem kritizoval některá ustanovení zákona za jejich nejednoznačnost, ale zejména jsem poukazoval na skutečnost, že nejsou splněny všechny cíle tehdy navrhované novely. Jak říkal pan ministr, cílem dnes předkládané novely je upřesnění právní úpravy některých ustanovení, a tím je nutno zamezit možným soudním sporům. S těmito upřesněními souhlasím, ale v návrhu postrádám i řešení dalších, podle mne velmi významných problémů. Jistě se shodneme, že personální situace v naší armádě není dobrá zejména z pohledu naplněnosti útvarů. Proto je logický zvýšený zájem armády o nábory nových vojáků. Na výboru pro obranu příští týden se budu zabývat čtyřmi konkrétními případy, takže dnes pouze telegraficky. A to i za skutečnosti, že jejich velitelé, ale i další nadřízení doporučují pokračování ve službě. Podle mých informací do toho negativně vstupuje personální agentura a také přímo státní tajemník. Dalším problémem je striktní určení možnosti setrvání na služebním místě pouze dva roky s tím, že je možno ještě o dva roky toto místo prodloužit. To ovšem znamená, že když na speciálních pozicích trvá výcvik přes rok a půl, tak potom se nezužitkují zkušenosti získané výcvikem. Ty se nevyužijí, nehledě na obrovské finanční prostředky a náročnost výcviku a přípravy těchto vojáků. Prostě proto, že se osobní příplatky výrazně omezily. To jsou některé z vážných problémů novely zákona, ke kterým při jeho projednávání v garančním výboru se určitě vrátíme, ale i já doporučuji projednat v garančním výboru, to znamená ve výboru pro obranu. Děkuji za pozornost.
Pokusím se být stručná, abychom stihli tuto normu postoupit do dalšího čtení ještě dnes. Hodně z toho, co mám na srdci, tady řekl kolega Seďa. Já vím, že asi nikdo zatím takový dokument nevypracoval, ale přimlouvala bych se za to, abychom ho alespoň jako členové výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost měli, tak aby se srovnaly některé benefity u vojáků z povolání, u policistů, hasičů, celníků, ale v neposlední řadě i u příslušníků Vězeňské služby. Víte, při projednávání rozpočtu tady zaznívala celá řada pozměňovacích návrhů, kdy někteří kolegové navrhují zvýšení finančních prostředků ve prospěch policistů, hasičů, já s tím nemám problém, já jsem navrhovala přidat 10 miliard ve prospěch Armády České republiky. Dneska mě velmi nemile, nebo mile nemile překvapila zpráva z Rady hlavního města Prahy, kdy jsme se dozvěděli prostřednictvím médií, že Rada hlavního města Prahy dneska odsouhlasila náborový příspěvek pro příslušníky městské policie ve výši 100 tisíc korun. Nechci malovat čerta na zeď, ale řeknu vám scénář, který nemůžeme vyloučit, že se nestane. Před koncem roku se může celá řada vojáků rozhodovat o tom, jestli chce odejít, nechce odejít. Pominulo zdanění výsluh, což je v pořádku, i já jsem to podpořila. Budou mít nárok na výsluhy, nezdaněné výsluhy. Já bych chtěla poprosit pana ministra obrany, pana ministra vnitra a pan ministra spravedlnosti, aby zasedli k jednomu stolu, dali hlavy dohromady a zkusili koordinovat nábory, koordinovat i benefity pro tyto příslušníky, tak aby vzájemně si nevybírali lidi z jednoho sboru do druhého sboru.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní pan poslanec Ondráček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ač každý z jiného politického spektra, musím s tím, co řekla paní kolegyně Černochová, plně souhlasit.
Tak já nevím, jestli mohu tu ambici naplnit, skončení tohoto bodu. Pan kolega Michal Kučera se hlásí do rozpravy.
Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, již tady zaznělo mnoho. Zaznělo tady, že tento návrh, nebo tato novela je předkládána proto, aby budoucí důchodci získali jistotu odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu. Z mého pohledu se jedná spíše o zavřené oči nebo neochotu vidět budoucnost a přiznat si, že musíme řešit úplně jiné věci v současné chvíli. Musíme si uvědomit, že veškeré kroky, které se týkají reforem důchodových účtů, mají dlouhodobé politické náklady a jsou to velmi dlouhodobé záležitosti. Nejsou to věci, které můžeme nastavit v jednom volebním období, pokud se nechceme bavit o tom, že tento krok je pouze marketingový tah. Musí zde nastat shoda napříč politickým spektrem. Bylo by velmi výhodné, a ono to ani jinak nepůjde, aby došlo k této shodě. Na základě politického rozhodnutí, které bude učiněno, samozřejmě na základě znalostí, odborných analýz a podkladů. Pokud budeme vnímat negativně to, co zde zaznělo, že nám hrozí neomezené prodlužování věku odchodu do důchodu, vždycky je to otázka volby, jestli si řekneme pravdu - ano, nebo ne. Pokud zastropujeme tento věk odchodu do důchodu a nestane se zázrak a nebudou zde nějaké úplně neočekávané příjmy do důchodového účtu, pak samozřejmě úplně jednoduše matematicky se od té chvíle budeme muset bavit také o tom, že budeme muset neomezeně snižovat, a to je velmi nepopulární, výši důchodu. Za sebe chci říci, že tento návrh nic neřeší, nic nepřinese. Tato vláda pouze zrušila alespoň nějakou důchodovou reformu, která byla prosazena jako koaliční kompromis a přece jen mohla a umožnila volbu spoření alespoň části peněz, které stejně každý pracující musí odvádět na sociální a důchodové pojištění. Anebo druhý návrh, na vrácení k přepracování předkladateli. Děkuji za slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, už tady mnohé zaznělo, takže nerada bych opakovala úplně všechno. Ale přesto si nemohu odpustit vystoupit k této problematice. Před krajskými volbami určitě posloužila, tak teď je nutné ještě projednat zde, ale nic jiného opravdu ve skutečnosti v tuto chvíli tady neřešíme. Ale máme tady ještě další dva, a to je výše odvodů - a ty už jsou u nás dnes na poměrně vysoké úrovni v mezinárodním srovnání, což činí české zaměstnance poměrně drahé pro své zaměstnavatele, a tedy v této věci se do budoucna dá očekávat, že budeme muset také přijmout nějaká opatření -, ale také výši penzí. Nicméně současná vláda nepřináší skutečné řešení. A zřejmě i budou muset, jak už naznačuje i samotný materiál. My musíme budoucnost začít řešit opravdu už nyní, nikoliv až v té samotné budoucnosti. Když se podíváme na demografický vývoj, tak opravdu to nejsou uspokojivé nebo nějaké příjemné prognózy. A nebude trvat příliš dlouho, stačí, aby dospěla jedna generace, tedy dnešní miminka se stala lidmi v produktivním věku a bylo jim kolem 25, a už to bude každý třetí. Ano, každý třetí. Tedy počet seniorů v populaci se zdvojnásobí. Je tedy fér, abyste občanům České republiky připravili svůj návrh, který bude skutečně vycházet z jednoznačných čísel, nejenom z těchto demografických propočtů, ale aby v něm byli zohledněni i všichni odborníci, kteří mají k této problematice co říct. Takže důchodová komise by měla začít pracovat skutečně na takovéto funkční reformě, nejenom na destrukci nějakého systému, nejenom na parametrických drobných změnách, které jste přinesli v rámci důchodového připojištění. Já se přikláním k tomu, abychom zamítli tuto novelu už v prvním čtení, protože opravdu nepřináší žádné řešení. Nepřináší nic jiného než líbivou proklamaci a vůbec žádnou jistotu, jak se snaží namluvit předkladatelé, opravdu nepřinese.
Přečtu omluvy. Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil do rozpravy.
Nedělejme si iluze. Čili bez toho to nepůjde také. A to nemůže v žádném případě udělat, když bude mít plný úvazek, tedy plný počet hodin přímé pedagogické činnosti. To je samozřejmě individuální. No a na závěr snad jenom říci to, co jsem naznačovala před chvílí. Ale učitelé potřebují to, po čem touží celá léta a z čeho jsou neustále zklamáváni. A třetí věc je, ta je také jasná.
Děkuji paní kolegyni Nině Novákové.
V té souvislosti bych poznamenal, že skutečně ředitelé, když je člověk s nimi v kontaktu, tak poměrně hodně pláčou právě nad tím obrovským nárůstem byrokracie.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Marta Semelová. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník.
Otázka je, zdali toto očekávání tento zákon může naplnit. Nevím, do jaké míry je to správné. Další věcí, o které se chci zmínit, je příprava učitelů v našich pedagogických fakultách. Na některých fakultách se tak děje možná už i na tom prvním, bakalářském stupni, na jiných fakultách učitel poprvé přijde do třídy a postaví se před žáky teprve až v navazujícím studiu. Otázka je, jakým způsobem budou učitelé nabývat těch znalostí, jakým způsobem si budou doplňovat své vzdělání po absolutoriu. Není tomu tak, samozřejmě si to přiznejme. Byl jsem ať už začínajícím učitelem, tak jsem také byl i učitelem, který měl na starosti uvádění mladých kolegů do praxe. Vím dobře, co to je pro začínajícího učitele za problém, stát se hned, co nejdříve, dobrým učitelem. Myslím si, že další vzdělávání učitelů je dobrá myšlenka, jsem jejím zastáncem, jenom si myslím, že by mělo být směřováno v co největší možné míře na pedagogické fakulty. Nejsem si jist tím, zdali různorodé neziskové organizace schopné získávat akreditace, různé fyzické, právnické osoby mohou být těmi kvalifikovanými a dobrými garanty poskytováni dalšího vzdělávání učitelů.